Opět Všeobecná pokladní správa - snížit výdaje v kapitole ukazatele stavební spoření ve prospěch kapitoly Státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Chce zvýšit výdaje kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Je to v podstatě na stejný účel stejnou částkou, akorát samozřejmě peníze, kde se berou, jsou z jiné skladby. Tento pozměňovací návrh se týká kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A to je asi všechno.
Děkuji vám. Další návrh.
Hlavní pozměňovací návrh, který jsme avizovali jako KSČM, se týká sociálních služeb. Já jsem udělala dvě varianty.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o podporu několika pozměňovacích návrhů. Tento dotační titul je určen pro obce do 3 tis. obyvatel. Všichni víme, že na místních komunikacích je obrovský vnitřní dluh a rekonstrukce místních komunikací je mnohdy finančně velmi náročná. Bez využití dotací je často pro obce v této velikosti neproveditelná. Dost často slýcháváme argument, že obcím bylo navýšeno rozpočtové určení daní. Toť první pozměňovací návrh. Z této výstavy bylo zřejmé, že stav velké části kulturních památek je neuspokojivý, a potvrzují to i čísla. Vnitřní dluh na kulturních památkách podle studie Ministerstva kultury činí 318 mld. korun a bude ještě narůstat. A to je hodně peněz, a hodně by proto na opravu kulturních památek mělo být vyhrazeno i ve státním rozpočtu v příslušných dotačních programech. Namístě je proto jednoznačně výrazné posílení národních dotačních programů. Výpadek evropských peněz prostě musíme řešit. I NKÚ konstatoval, že v těchto programech je absolutní nedostatek peněz a kvůli tomuto nedostatku se prodlužují opravy a je to samozřejmě neefektivní. Prosím proto, abyste podpořili tento pozměňovací návrh, protože stát, který nedbá o kulturní dědictví, je ostudou. Jen připomínám, že jsem zde zmiňovala regiony, ve kterých je velký nedostatek kapacit v mateřských školách. Nebudu je znovu předčítat, můžete se podívat do stenozáznamu. Sliby se mají plnit a nemusí to být zrovna o Vánocích. S kolegy z poslaneckého klubu Starostů a nezávislých se to snažíme dodržovat, a proto jsme připravili tento pozměňovací návrh, který navazuje na náš předvolební slib výrazně navýšit platy učitelů. Mimochodem podobný slib zazněl před volbami také z úst představitelů dalších politických stran a kromě slibů zde existuje i veřejně prezentovaný cíl Ministerstva školství. Pokud chceme učitelům přidat, musíme jim přidat, jen sliby a cíle to rozhodně nevyřeší. K číslu mi nyní dovolte přidat ještě několik argumentů. Pokud chceme udržet učitele ve školství, pak je nutné jejich navýšení, jinak učitelé budou odcházet do jiných oborů. Vážené dámy, vážení pánové, opakuji znovu, co jsem zde již jednou říkala. Všichni hovoříme o investicích do infrastruktury. My hovoříme o investicích do budoucnosti v případě navýšení platů pro učitele. Závěrem mi dovolte konstatovat, že v novém programovém prohlášení vlády jsou zmíněny všechny body, které jsem zde uvedla, a proto věřím, že sliby budete plnit nejen o Vánocích.
Děkuji.
Hezký večer, kolegyně, kolegové. Deficit 50 mld. bychom mohli očekávat, jak říkal kolega Klaus, v době války nebo nějaké živelní pohromy.
Naopak se ale musím ohradit proti té druhé výtce. Ta byla myšlena dobře. Nic víc, nic míň. Prostě abychom nedělali zbytečné chyby v těch volbách. A samozřejmě že ta volba je tajná, my nevíme, kdo který lístek označí, ani se to fyzicky nemůžeme dozvědět. My pouze vysypeme hlasovací lístky z volební urny a to je všechno. Takže tady se musím důrazně ohradit, tam nedochází z mé nebo z naší strany ve volební komisi k žádnému pochybení.
Děkuji.
Ty volby jsou tajné. A vy byste nás asi neměl napomínat, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího.
To sem skutečně nepatří. S tím jsem se skutečně nesetkal. A já bych to potřeboval vysvětlit. Jak je to označené v těch listinách? Jestli to byl manévr hnutí ANO, jak zvolit pana poslance Ondráčka, tak tomu rozumím. Tak to je tady opravdu novinka. To je jeho legitimní právo.
Já si myslím, že máme dané postupy, jak tady probíhají volby. A procedurálním návrhem zpochybnit výsledek voleb je podle mě nehlasovatelné. Dobrá. Já přeruším sněmovnu na pět minut. Já si myslím, že to hlasovatelné není, ale nechci poškodit pana předkladatele. Kolegyně, kolegové, já prodloužím pauzu do 16. hodiny.
Jedním hlasováním to nebude, protože zazněl návrh, aby to bylo jednotlivě po jednotlivých bodech.
Prosím, pane poslanče.
Rozpočtový výbor je doporučuje. Ty se budou hlasovat samostatně jednotlivě po bodech.
Pan předseda vlády má ještě připomínku. Předseda vlády České republiky Andrej Babiš s přednostním právem s rizikem otevření rozpravy ve třetím čtení.
Přineste nám seznam, kde všude můžeme šetřit. Rozklikávací rozpočet, to byl můj sen, když jsem nastoupil na Ministerstvo financí, protože v byznysu takové jsou. Státní pokladna stála 6 miliard a nic jsem nerozklikal. Takže já určitě budu rád.
Pane předsedo, máte slovo.
Jinak to prostě není možné. Není to schopen doložit a to je celé. Naším úmyslem nebylo zdržovat projednávání státního rozpočtu.
To je další problém, který budeme muset vyřešit.
Ukazuje se, že tady přicházejí mnohé novinky.
Volby jsou základním nástrojem demokratické společnosti pro udržení demokracie. A nám se teď stalo, že volba v Poslanecké sněmovně není jasná. Promiňte, tady přestává sranda. Já si myslím, že my nemůžeme udělat nic jiného - a souhlasím s Radimem Fialou - než volit znovu. Prosím, nezpochybněme národu volby, demokratické právo zvolit. Tady se stalo něco, co je nešťastné, a to se nesmí opakovat.
Já prosím, abyste na sebe nepokřikovali.
Není to jasné. Tak možná bude lepší tu volbu po rozpočtu zopakovat.
Já si myslím, že už se trošku motáme v kruhu, že převážná většina členů Poslanecké sněmovny si myslí, že je potřeba volbu zopakovat. Ideální by bylo samozřejmě udělat to po rozpočtu. My jsme za to, aby se to zopakovalo.
Já jenom k tomu, co říkal pan kolega Pikal. Po projednání státního rozpočtu, předpokládám, že padne nějaký návrh a s celou věcí se vypořádáme.
Kolegové, kolegyně, děkuji za slovo, pane předsedající, vládo.
Teď dvě faktické.
Pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího, já odmítám nařčení, že se chováme nezodpovědně. To znamená, řešíme poměrně zásadní věc.
Já ještě počkám, než do sálu dorazí všichni předsedové poslaneckých klubů. Slovo má pan předseda Kalousek.
Samozřejmě rozhodnete vy svým hlasováním.
Ano, to je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy. Všechny vás odhlásím. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Holík, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Je to samozřejmě více než tři roky.
S faktickou poznámkou pan poslanec Adamec.
Děkuji, vážený pane předsedo. Jako vyhladovět něco? Chápu to, ve volebním programu to máte, ale prosil bych, prezentujte to trošku jinak a slušně. Děkuji za pozornost.
Takže my nabízíme alternativu, ne že ne, ale vy jste proti ní vždycky hlasovali. Tady KDU-ČSL, hnutí ANO hlasovalo proti zákonu o referendu v minulém volebním období, ČSSD. Nebude to rozhodovat Okamura. Doufám, že to tady projde. Potřebujeme jejich ústavní většinu. Jsme ochotni o tom diskutovat, upravit parametry tak, aby aspoň nějaký zákon prošel, nemáme problém upravit ty parametry, nemusí se toho vláda bát. To je demokratické, to je správné, to prosazuje naše hnutí.
To je první věc. Ten váš život je provázen samými takovými úkornými věcmi, které vás provázejí, do politiky jste vlastně nechtěl, patrně jste se nechtěl stát ani premiérem, teď zase do vašeho života doputoval rozpočet, ke kterému se vlastně nehlásíte. Tak jenom vám chci vyjádřit, že je mi líto, že se vám ve vašem životě takové věci dějí. Ten rozpočet jste připravoval, takže na něm máte svůj podíl. To je potřeba říct jako fakt, ať už se vám to líbí, nebo ne. A jestliže se vám ten rozpočet nelíbil, měl jste plné právo říct: To není rozpočet naší vlády, my to chceme jinak. Měl jste možnost ho přepracovat, přijít s jiným návrhem a říct prostě, že chcete jiný návrh rozpočtu, aby byl rozpočet vaší vlády. Buď řekněte, že ten rozpočet chcete schválit, protože s ním jako vláda chcete pracovat a považujete ho za svůj, anebo řekněte, že ten rozpočet je špatně, že pro něj hlasy nechcete a že ho chcete přepracovat. Odmítáme, aby pracovníci v sociálních službách byli neustále otloukánci, aby se jim na jednu stranu slíbilo, že se platy zvýší, a potom se na to nedaly prostředky a případně se řeklo: Milí hejtmani, vyřešte si to sami z krajských peněz. Proto za KDU-ČSL mohu říct, že je pro nás naprosto klíčové směrem ke státnímu rozpočtu, aby došlo k navýšení prostředků na platy státních zaměstnanců, protože to vnímáme jako zcela zásadní k tomu, jakým způsobem budeme dál s rozpočtem pracovat. Ale vracím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Není možné, abyste říkal, že rozpočet, který budeme schvalovat, není váš. Buď řekněte, že ho chcete schválit a chcete pro něj hlasy, a ten rozpočet váš je, anebo řekněte, že s ním nesouhlasíte a hlasy pro něj nechcete. Ale prosím vás, už se nevymlouvejte.
Děkuji, pane předsedo.
Dobrý den, dámy a pánové, se zájmem jsem si poslechl pana kolegu Bartoška, který byl ve vládě, nebo jeho strana byla ve vládě, čtyři roky, a teď by nám ten rozpočet chtěl přišít. Tak my se nevymlouváme, vy se také nevymlouvejte a přihlaste se k němu, pane Bartošku.
Pane předsedo Fialo prostřednictvím předsedajícího, když už jste v sále přítomen, tak i poslouchejte. Já jsem jasně řekl, že jsme se podíleli na přípravě tohoto zákona a že se nezříkáme zodpovědnosti.
Protože to, co on řekl, je demagogie. To je podstatný rozdíl, jestli mě tedy teď posloucháte.
Děkuji za dodržení času.
Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 48, ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat.
Teď budeme hlasovat o zbytku A2, to jest zbývajících pět spolků.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tak první návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
Teď budeme hlasovat o návrzích z rozpravy ve druhém čtení, a to jednotlivě, jak zazněly.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, paní zpravodajko.
Ano. Já se vám, kolegové, ještě omlouvám. Takže jestli dovolíte, tak ho načtu ten text.
Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Takže už pojedeme podle čísel v tabulce.
Dalším návrhem, se kterým přicházíme, je návrh na podporu obcím v národních parcích. Dobře víme, že se to týká obcí, na jejichž katastrech se nachází Národní park Šumava. Jinde prostě obce nejsou. Jinde obce s příslušností žádnou újmu nemají. Je tam zatím 6 milionů. Kde na to vzít? Určitě bych to nedělal na úkor umořování dluhu ani jeho obsluhy, ale našel jsem, že je zde položka transfery mezinárodním organizacím v návrhu státního rozpočtu. Rok co rok ta částka byla stejná. A najednou v letošním rozpočtu máme 230 milionů korun. Je to zřejmě v rámci toho všeobecného škrtání v těch 70 miliardách, jak nám minule Ministerstvo financí rozhodlo. To je organizace, kterou známe, když si vzpomeneme na zprávu o životním prostředí, kterou každý rok bereme na vědomí. Tu zprávu píše ta Cenia. Jedná se konkrétně o výsadbu stromořadí kolem cest v obcích, což je podle našeho názoru velmi záslužná věc. Děkuji vám za pozornost.